Můj dotaz se týká posunu ve věci Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Stanovisko senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k tomuto bodu je zamítavé, a zjednodušeně řečeno, doporučuje vládě dál nenavyšovat základní jmění Mezinárodní investiční banky a zahájit kroky k vystoupení České republiky z této instituce. Mezinárodní investiční banka i Mezinárodní banka pro hospodářskou spolupráci vznikly v dobách Varšavské smlouvy.
Nejprve to zkusíme... Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Usnesení nebylo tedy žádné přijato. Já vám děkuji a končím projednání této interpelace. Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Jana Zahradníka ve věci energetické bezpečnosti České republiky. Projednávání této odpovědi bylo dne 13. února 2020 přerušeno v rozpravě. V okamžiku přerušení hovořil poslanec Jan Zahradník, s faktickou poznámkou byl přihlášen poslanec Ondřej Polanský.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Ta první otázka se týkala kapacit pro možné instalace fotovoltaických panelů, anebo fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů, případně na střechách veřejných staveb, tedy ať už různých úřadů, anebo tedy zase soukromých obytných, ale kapacitně větších domů než rodinné domy. V odpovědi vysvětloval, že je zde zhruba kapacita 12 gigawatt-peak instalovaného výkonu, což je docela dost. Já jsem k tomu dal svůj komentář již ve zmíněné reakci. Byla to otázka, s jakými hodnotami LCOE, neboli levelized cost of elecricity, srovnávací náklady na energii počítá ministerstvo u jednotlivých zdrojů - uhlí, jádro, plyn, slunce, vítr, případně další zdroje. To VA znamená anglicky value adjusted, tedy hodnotově jaksi upravené.
Případ se týká zakázky na informační systémy ministerstva za čtvrt miliardy korun. Právě Baláč se stal náměstkem loni v červnu, poté co byla tato pozice rok a půl neobsazena. Pozastavily se i přípravy nových systémů. Vážená paní ministryně, mám za to, že ministryně je odpovědná za obsazení klíčových personálních pozic na svém ministerstvu, zvláště když je obsazují významní členové vaší strany, tedy ČSSD. Chtěl bych se zeptat, jak vnímáte tuto odpovědnost a jak se k této situaci postavíte.
Vážená paní ministryně, 12. února 2020 vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výběrové řízení na pronájem části objektu bývalých karlínských kasáren formou aukce s vyvolávací cenou 75 000 korun měsíčně. Od té doby zainvestovala organizace do státní budovy miliony korun. Vytvořila zde například galerii, kavárnu, taneční školu, kulturní klub s barem, kino, nebo dokonce i saunu. To vše téměř v centru Prahy. Karlínská kasárna si rychle získala oblibu nejen u obyvatel Karlína a celé Prahy, ale i mezi turisty. Jelikož Pražskému centru končila v březnu tohoto roku smlouva, začala organizace jednat o jejím prodloužení s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který objekt od Ministerstva spravedlnosti převzal. Po celoročním intenzivním jednání se Pražskému centru podařilo prodloužit smlouvu o další dva roky. Problém je však především v tom, že se stávající provozovatel nemůže do výběrového řízení přihlásit, protože nastavená pravidla mu to neumožňují. To platí i pro další případné zájemce s obdobným konceptem. Vážená paní ministryně, skutečně tedy dnes už neplatí podaná ruka?
Přímo ze zákona jsou totiž státní instituce povinny usilovat o co nejvyšší výnos ze státního majetku. Nicméně ÚZSVM současně těm současným uživatelům vstřícně nabídl, že v areálu mohou zdarma zůstat do doby, než bude vybrán nový nájemce nebo nový vlastník. Takhle jsem to dostala do svých podkladů od ÚZSVM. V takovém případě je ÚZSVM ze zákona povinen vypsat transparentní výběrové řízení na pronájem. V ostatních případech je nezbytné, aby ÚZSVM postupoval transparentně formou výběrového řízení. Do něj se samozřejmě mohou přihlásit - a to opakuji - i současní provozovatelé. Cílem ÚZSVM je najít definitivního vlastníka, který by chátrající areál mohl rekonstruovat a najít pro něj nové využití. Proto jej v současné době podle zákona nabízí ostatním státním institucím. V případě, že žádná neprojeví zájem, zákon preferuje transparentní výběrové řízení nebo dražbu na prodej. Dovoluji si vás také informovat, že karlínská kasárna byla opakovaně nabídnuta Magistrátu hlavního města Prahy, a to výměnou za pozemky v Letňanech, jak původně uvažoval pan primátor Hřib. Poprvé se tak stalo již před více než rokem. Z médií se však ÚZSVM následně dozvěděl, že Praha již nemá o karlínská kasárna zájem. Říkám, bylo to v médiích, takže nepotvrzeno. Tato nabídka ze strany státu však stále platí a stát je k dalším jednáním o případných majetkových směnách připraven.
Ale pak mi tam přijde opravdu velmi podivné to jednání ve chvíli, kdy si jeden den podají ruce se zástupci úřadu, a ten samý den je vypsáno výběrové řízení.
Děkuji. Já, paní předsedkyně, nemohu toto ani potvrdit, ani vyvrátit. Já o tomhle nejsem nijak spravena. Také to může být tvrzení proti tvrzení.
Dále, jak budeme motivovat studenty, aby strávili pět let na fakultě připravující budoucí učitele, když bude možné vlastně takto se stát učitelem daleko rychleji a studovat na jiné, pro studenta třeba atraktivnější fakultě, a nad to, když vlastně ten kvalifikovaný a nekvalifikovaný učitel budou v důsledku na té škole stejně placeni?
Vy jste se, pane premiére, vyjádřil 11. ledna v Právu velmi razantně. Takže můj návrh je ten, pojďme tedy zkusit najít nějakou shodu na tom, jak kriticky a opravdu odpovědně z hlediska naší země, z hlediska našich národních zájmů, k té Zelené dohodě přistoupit. Nenechat si opravdu od Komise žádné zelené nesmysly nechat vnucovat.
Na doplňující otázku pan předseda vlády odpoví.
A já jsem na té Evropské radě až do dvou ráno bojoval, aby nám napsali do conclusions jádro. Nechtěli to napsat. Takže prosadili jsme jádro, je to tam, nechtěli to, nikdy to tam nebylo, a prosadili jsme ten Just Transition Fund. Ale tam samozřejmě to dopadlo tak, že teď nám říkají, že ty peníze - původně nám říkali, že tam... ale to nebylo, že my chceme peníze na výstavbu jádra, to si samozřejmě ČEZ jako investor vyřeší. A určitě jsou tam iniciativy, které se týkají biodiverzity, nulového znečištění, mobility průmyslu a tak dále.
Dobré odpoledne, vážený pane premiére. V únoru letošního roku měla být spuštěna změna financování regionálního školství. Nový systém má kombinovat prvky nákladového a výkonového financování. Měly by se vyrovnat mezikrajové rozdíly ve financování škol, objem prostředků by měl být lépe předvídatelný. Také se očekává zlepšení v případě nepedagogických zaměstnanců. Byly však obavy, že se to v ohlášeném termínu, to znamená v tom únoru 2020, nestihne. Školské odbory dokonce pochybovaly, že na školy doputují nadstandardní složky platu. Můžete nám sdělit, jaký je skutečný stav k dnešnímu dni?
Nenašel jsem ten můj správný podklad, ale to nevadí. Tak samozřejmě my jsme měli obrovský problém ve školské infrastruktuře.
Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Skutečně i já bych byl nerad, aby se Ministerstvo vnitra, potažmo stát zařadil mezi ty spekulanty, kteří se na tom obrazu takto podepíší. A skutečně, když pominu to, což mohu podepsat - pan kolega Ondráček mluvil o té problematice hlavně z toho pohledu těch příslušníků bezpečnostních sborů, kteří se tam jezdí léčit a rehabilitovat, já to vezmu z toho majetkoprávního pohledu. Děkuji za odpověď.
Děkuji a nyní tedy do rozpravy pan ministr vnitra.
A já chci jasně odmítnout tady nějaké náznaky o tom, že stát je spekulantem. Pokud jiná složka státu bude mít o tento majetek zájem, tak samozřejmě o něj ten zájem může projevit, pokud nikoliv, tak je v gesci ÚZSVM, co s tím majetkem udělá, pravděpodobně ho někomu prodá. Ale to je postup podle zákona, to není spekulace. Za druhé. My se s panem kolegou Ondráčkem v tomhle asi nedohodneme. Samozřejmě v ideálním případě, kdyby byly naplněny veškeré rozpočtové požadavky Ministerstva vnitra, tak bychom si ten dům nechali a ještě bychom ho zrekonstruovali. Já bych tedy chtěl - protože já to slyším tak jako vždycky, po straně, a říká se, že si někdo nechal vyplatit odměny. To znamená, pokud tady došlo k tomu, že byly vyplaceny statisícové odměny, jak říká pan kolega Ondráček, prosím seznam těch příslušníků, kterým měly být vyplaceny.
Do rozpravy pan poslanec Adamec.
Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, já ani nechci zpochybňovat to, jestli se Ministerstvo vnitra chce toho lázeňského domu zbavit. Ale trošku chci polemizovat s tím, jak to s tím domem bude vypadat.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. On je starosta. Musí samozřejmě jít do nějakého nabídkového řízení, do veřejné soutěže, a samozřejmě tady jsou značně diskriminovány, protože je to otázka ceny. A musí přijmout samozřejmě patřičné usnesení v zastupitelstvu a to vymezuje určitý mandát, kde se mohou pohybovat. Myslím si, že to je určitě v zájmu obcí, a obce by uměly tento majetek velice dobře využít.
Nikoho nevidím.
Děkuji.
Takže pan poslanec navrhuje nesouhlasné stanovisko. Dovolte mi přečíst několik omluv. Nejprve - s náhradní kartou číslo 27 hlasuje pan poslanec Bartoš.
MIB prošla od roku 2012 úspěšnou transformací. Dodržuje veškeré mezinárodní sankce, včetně sankcí EU vůči Ruské federaci. Je potřeba zdůraznit, že české podniky služby této banky aktivně využívají. Banka nikdy neaspirovala na to stát se celosvětově významnou institucí, při podpoře a diverzifikaci českého exportu však supluje limity ČEB a EGAP. Oproti MIB MBHS transformací neprošla a v podstatě se už léta nachází ve fázi stagnace. V této souvislosti vláda České republiky v roce 2017 diskutovala působení České republiky v této organizaci a přijala odpovídající usnesení. Nejdříve musíme vyřešit otázku členství v MBHS, ale to je v tuto chvíli všechno, co vám k tomu mohu říci, protože se to všechno odehrává v režimu utajení.
Nemáte.
Pan Malý operuje tvrzením založeným na podkladě neoprávněného vydání rozhodnutí ze strany Ministerstva zemědělství a s velkou pravděpodobností má v úmyslu zřízení vlastního rybářského revíru. Žádám vás proto o prověření dané situace a případného zachování rybářského revíru č. 451033 Labe 30. Děkuji.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pokusím se to zkrátit. Vážený pane ministře, od svého začátku v Poslanecké sněmovně, to je od začátku volebního období, podrobně sleduji okolnosti odstraňování billboardů u českých silnic. Já se tedy ptám, zda jste spokojen s tím, že v Česku působí organizace, která se živí prodejem zboží v rozporu se zákonem, a potom standardní statistické věci, které tady také řešíme od začátku, tedy kolik bylo billboardů už odstraněno a kdy očekáváte ukončení celého procesu.
Slovo má ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
My to docela systematicky odstraňujeme.
Vedou o tom debaty, mají tam návrhy a my samozřejmě preferujeme řešení na mezinárodní úrovni.
Takže je poctivé, aby i tyto firmy, byť mají samozřejmě domicil v Americe, tak aby tady platily přiměřenou daň. Chci se ještě zeptat - bude tam výpadek v rozpočtu. Ten výpadek nahradíte jak?
Já samozřejmě s vámi souhlasím, ale je potřeba říct, že to je daň z obratu. Takže proto je škoda, že, a my to budeme znovu iniciovat, že to má řešit Evropská unie. My jsme navrhli nejvyšší. A samozřejmě co se týká výpadku, já zatím ten výpadek nevidím.
Dopravní expert a bývalý předseda dozorčí rady Českých drah Petr Moos říká, že pokud by to byla pravda, šlo by o velice nestandardní situaci a střet zájmů. Pan Kremlík také údajně nesouhlasil s některými personálními nominacemi a to, že některé takovéto osoby potom pronikly do Českých drah, bylo pro něj nepřijatelné. Ptám se: Bylo toto tedy skutečně prověřeno?
Já neřídím České dráhy. Nikdy jsem je neřídil. Ale s dovolením, přece se můžu zeptat, když se na mě obracejí občané nebo firmy, když něco nefunguje. A střet zájmů - to je samozřejmě nesmysl. Nebo pan Kremlík si tam dal pana Kysilku. Pan Kysilka je dneska šéf dozorčí rady. Pan Kysilka byl v České exportní bance. Renomovaný bankéř, takže můžete se ho zeptat, rozhodně do toho nezasahuju. A okamžitě začala kritika. Já jsem čekal, že pan ministr, bývalý ministr, okamžitě odvolá pana, i ty podřízené, jeho náměstka, kterého jsem vyzval, ale který tam měl nějaký vztah, nebo tu paní, která měla taky nějaký vztah. No, takže to neudělal a já jsem ho několikrát k tomu vyzval, aby zkrátka tu zakázku zrušil. A on to odmítal.
Pokud ovšem započteme skutečně všechno, tedy i náklady na stabilitu dodávek, tak už ta růžová budoucnost mizí v mlze. Čili nevycházejí nám tady obnovitelné zdroje dobře, bohužel. A tady je možno říct, že v případě fotovoltaiky dokonce katastrofálně. Větrné elektrárny mají tuhle dobu 8 až 16 měsíců. Při životnosti těch prvních uhelných a jaderných zhruba 30 až 60 let. U těch větrných je už ta životnost pouze 20 let. Nebo jinak řečeno, také boj o vyvrácení Einsteinovy teorie relativity.
Jeden dotaz dejte.
Děkuji za slovo. Velmi vítám připravované zjednodušení hlášení a snížení počtu informací, které jsou dnes komfortněji dostupné jinými formami, jež dříve nebyly možné, ale nemile mne překvapila informace o zrušení lokálních znělek.
A slovo má ministr Karel Havlíček.
Tady nechci poučovat, ale dokonce pokud jste sledoval, tak francouzská znělka se stala základem pro vůbec album Davida Gilmoura z Pink Floyd. Nejde ale o francouzské železnice. U nás je to pod Správou železnic. Cestujícím z našeho úhlu pohledu by měly být poskytovány informace včas a skutečně pouze ty, které jsou pro ně maximálně důležité. To je vlastně dneska smyslem té změny. Takže v té souvislosti mohu uvést, že vedle zkrácení a zjednodušení těch akustických informací, jak už jsem zmiňoval, jde o určitou restrukturalizaci informačního servisu. Co se týká role Ochranného svazu autorského v této věci, tak ten byl, nepletu-li se, rovněž jmenován v tom konkrétním článku.
Takže pan poslanec Ondřej Polanský.
V tom případě bych se velice přimluvil za zachování té znělky. Koneckonců na internetu je dnes už dostupná i petice, která to požaduje. Tehdy nebyly dostupné ty vizuální pomůcky, všude nebyly smartphony. To je vlastně veškerá informace, kterou člověk potřebuje bezprostředně okamžitě v té hale zaznamenat na místě, a všechno ostatní už si dohledá pomocí aplikace.
Pane ministře, nepřejete si už reagovat? Takže přistoupíme k dalšímu. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové. Vážený pane ministře, interpeluji vás, abych se ubezpečil o tom, že se nenecháte zastrašit a budete pokračovat v modernizaci naší armády, a to tak, aby byla moderní a sebevědomá. To, že se vyrojilo plno trpaslíků a okopávají vám kotníky, svědčí v českých poměrech jen o tom, že svoji práci děláte velmi dobře. Děkuji vám za vaši práci a odvahu.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nestává se často, aby opoziční poslanec takto interpeloval člena vlády. Chtěl bych říct, že v minulém roce se nám opravdu podařilo na Ministerstvu obrany pořídit vojenský materiál za 43 miliard korun. Dále jsme uzavřeli smlouvu s vládou Spojených států na nákup 12 vojenských vrtulníků, se společností Bell, včetně výzbroje, munice, s požadovanou výbavou, zajištěním údržby, zaškolením, výcvikem. I zde je zapojení domácího průmyslu. Tyto zakázky jsou opravdu zásadní pro modernizaci Armády České republiky. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval také panu premiérovi za jeho podporu při naplňování závazků, které Ministerstvo obrany má.
Já si dovolím připomenout, proč se o těch písemných interpelacích, s nimiž jsou poslanci nespokojeni, a nejsou to zdaleka všechny, vede rozprava na plénu. Je to proto, že pokud je argumentační rozpor mezi poslancem a členem vlády, tak o něm rozhoduje parlamentní plénum. Každý jeden poslanec má pak právo seznámit se jak s argumentací poslance, tak premiéra a posoudit, na čí straně je pravda. A velmi dobře všichni víte, že občas skutečně Poslanecká sněmovna vysloví nesouhlas s odpovědí. A to je skutečně základní a důležitý prvek parlamentní kontroly vlády. Vlády, která je Parlamentu odpovědná a která je od něj odvozena. Kdyby písemná interpelace pouze znamenala, že si poslanec a člen vlády vyměňují dopisy, pak teprve by tento institut neměl smysl. Zároveň představuje rozprava o písemných interpelacích možnost, aby se na plénum Sněmovny dostala důležitá témata a bylo možno o nich diskutovat, a tak, aby se to objevilo ve veřejném prostoru v rámci té parlamentní debaty, kde to jednací řád předvídá. Tak to funguje v mnoha parlamentech světa a tak to k parlamentu neodmyslitelně patří. Čtvrt roku pan premiér nepřišel a potom ta interpelace skončila. Já se teď chci obrátit na kolegy z řad ČSSD a KSČM. Já si myslím, že to je zodpovědný a správný přístup od člena vlády, který je ochoten odpovídat na otázky svých kolegů. A nikdo tady nemůžeme říkat, že pan vicepremiér Hamáček nemá nabitý program, neplní povinnosti, neúčastní se jednání po celém světě. To stejně jako premiér má tyto povinnosti a je schopen si ve svém programu najít místo i na Poslaneckou sněmovnu a na interpelace v Poslanecké sněmovně. Stejně tak chci poděkovat ministrům, kteří přišli na písemné interpelace. Možná pan vicepremiér Havlíček by mohl sloužit jako vzor, protože člen vlády, který dokáže řídit dvě ministerstva a k tomu ještě chodit na písemné interpelace, možná že on by měl být premiérem místo Andreje Babiše, když zvládne svoje povinnosti takto skvěle skloubit. Takže kolegové z ČSSD a KSČM, vy nyní vládu podporujete, ale jinak jste mockrát byli v situaci, že jste sami potřebovali institut interpelace používat. Řada z vás ho používá i nyní. To vám nevadí, že ho pan premiér bezostyšně ignoruje? Že dokonce veřejně prohlašuje, že to nemá smysl a že sem chodit už vůbec nebude? Až budete třeba zase jednou na druhé straně a premiér vám řekne "na vaši interpelaci já odpovídat nebudu, na zákony kašlu, stavte se třeba na hlavu", bude už pozdě říkat, proč my jsme se tehdy nepostavili na obranu ústavnímu principu interpelací, dokud to jenom šlo. A nyní se obrátím na hnutí ANO. My tady nechceme nikoho zdržovat, nechceme tady nutit Sněmovnu k desítkám hlasování o každé jednotlivé interpelaci. Vím, že tady nikdo nemůže mluvit za Andreje Babiše, že sem bude chodit.